Vláda a pan premiér neustále opakují, že my jsme způsobili inflaci tím, že jsme dali lidem peníze. Mohl jít na to zasedání šejků a něco tam povídat. No protože na to neměl žádný vliv. Emisní povolenky - když pan premiér na mě křičel, že s tím musíme něco udělat, no tak my jsme dělali. Emisní povolenky, ano. No a válka na Ukrajině, ano. Cena obilí a tak dále. Proč neudělala nic? Protože zkrátka v roce 2022 kvůli inflaci zinkasovala o 140 miliard korun navíc a tento rok, pokud vím, tak už je to 59 miliard. není schopna a ani nechápe, že má příjmy. To je ten hlavní problém. Hlavní problém je, že vláda stále mluví o výdajích, mluví o tom, jak by se mělo šetřit. Takže nešetří, ale vyzývají lidi, aby šetřili. Kolik lidí je v prodlení s placením nájmu? Víte, kolik stojí? Stát, kdyby měl dostat razítko od auditora, tak nikdy ho nedostane. Protože samozřejmě ten rozpočet je o výdajích. To je samozřejmě nesmysl. Teď to bude, nevím, 60 nebo kolik, a spoléhá se na to inkaso. Tudíž stát bude muset vracet. Rusnok tady zničil hypoteční trh. No samozřejmě jim nezaplatí! Stát si půjčuje, platí za to úroky. Za nás, my jsme si půjčovali s negativním úrokem. Ani kačku, nic jim nedali! Ale já o tom mluvím proto, aby zkrátka se to dalo spočítat. Já osobně jsem pomáhal, a tak dále. A já se ptám na to, že my to nevíme. Na to všichni zapomněli. Ty peníze, které my jsme vydávali, všechny ty peníze se dají dohledat na rozdíl od těch peněz, které dělají i tato vláda a jiné vlády. Tady stále se opakuje to, že ten největší problém dopadu na veřejné finance je Ukrajina. Naopak ho změnila. Slibovala hory doly. A samozřejmě ten hlavní problém byly energie, že jste nic neudělali, a inflace, která vám vyhovovala. Vláda Petra Fialy ani jednou. Ani jednou jste nepředstoupili a nevyhodnotili. Tady vůbec, tady to nikomu nevadí. No a pan premiér teď říká, že vlastně se to nebude řešit, že se bude čekat na toto. Ale já nechápu, jak je to možné. Ale MPSV má jenom 22 miliard - a to jsou důchody a to je kapitola, která má 921 miliard na rozdíl od obrany, která má jenom 159 miliard. Ale já jsem ještě zapomněl u toho převisu u MMR, tam ty obce chtějí peníze na ty školky a školy. Tak to je super, když si to půjčí. Nechť tam dát těch 5(?) miliard. A když tam bude další převis, tak tam dejte ty peníze. Mimochodem my jsme s panem ministrem Bekem o tom mluvili. Chtěli jsme postavit nejmodernější onkologickou nemocnici v Praze. My jsme to vyběhali tady s paní Schillerovou, protože přesvědčit úředníky je peklo. A tak to dělejte, ty projekty. Podívejte se, jak vypadá ta Thomayerka, plicní pavilon. Jak vypadají Královské Vinohrady. Mimochodem Pražáci, kteří chodí na prevenci do Brna, tak teď je termín v lednu. Jo, mohli jste mít tu nemocnici, ale tím, že nesnášíte Babiše, tak nebudete mít nic. Zdravotnictví tam má 164 miliard! Takže jenom stačí, když ten ministr si to nalistuje a potom za podpory pana premiéra půjde za Stanjurou a získá ty peníze, tak jak se vám to povedlo teď na výjezdu v těch Českých Budějovicích. Všechny obchvaty, všechny dálnice, které Kupka teď otvírá, a nezve nás - proč by nás tam zval samozřejmě, když my jsme ho zvali, když jsme otvírali úsek na Karlovy Vary? - ale dobrý, tak jsou naše. Karlštejn, Císařské lázně, které jsem kdysi vymyslel a potom tlačil. Ale to nevadí, my se vyfotíme před těmi Císařskými lázněmi.
Je nezbytné zastavit veškeré zbytné vládní výdaje typu předražených zahraničních zbrojních zakázek za desítky miliard korun. Nejrozumnějším řešením, které by naši dramatickou rozpočtovou situaci mohlo zachránit, by byl ovšem okamžitý odchod této vlády. Tak a pojďme už pomaličku k důchodům a řekněme si něco k tématu, pro které máme dnes svolanou tu dnešní mimořádnou schůzi. Na této schůzi se bude dnes v prvním čtení projednávat úvodní série vládních návrhů změn zákona o důchodovém pojištění a systému důchodu. Jde o opatření, která mají za cíl výrazně omezit budoucí valorizace důchodů a zásadně zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného starobního důchodu. Hnutí SPD tento vládní materiál v předložené podobě zcela odmítá a předloží k němu své vlastní pozměňovací návrhy, které zajišťují důstojné penze. Neúnosné zpřísnění podmínek odchodu do předčasného důchodu zase poškodí zaměstnance v náročných profesích. Dovolte mi v rámci mého vystoupení k vládnímu návrhu na omezení valorizací důchodů a zhoršení podmínek pro odchod do předčasného důchodu a jeho čerpání zamyslet se nad problematikou konstrukce našeho důchodového systému trochu šířeji, a to nejen v kontextu čistě sociální politiky státu. Nebudu hovořit v žádném případě mimo téma. To ostatně uslyšíte sami. Ale navrhované vládní úpravy nelze vytrhnout z logiky fungování systému důchodového pojištění a všech jeho souvislostí. A já považuji za svou povinnost, že vedle kritiky vládních návrhů a celého vládního přístupu k důchodům a důchodcům zmíním i některé podstatné ekonomické souvislosti a také nastíním určité představy hnutí SPD o našich přístupech k úpravám důchodového systému. Dle mého názoru zvolila vláda špatnou chronologii podniknutých kroků. Prioritně je třeba legislativně vyřešit možnost dřívějšího odchodu do důchodu bez jakéhokoliv jeho dalšího krácení u zaměstnanců ve fyzicky náročných a stresujících profesích. My jsme v SPD vždy navrhovali a trváme na tom, aby byl seznam těchto profesí co možná nejširší a nejúplnější a aby byl vypracován na základě konzultací s experty na pracovní lékařství a s lékaři a hygieniky specializovanými na nemoci z povolání a na hygienu pracovního prostředí. Hnutí SPD tedy vždy ve všech jednáních požadovalo, aby byl návrh upravující dřívější odchod do důchodu u zaměstnanců v těžkých profesích schválen ještě před zpřísněním podmínek pro odchod do předčasného důchodu u ostatních plátců důchodového pojištění. Opačný vládní postup totiž nedává logiku ani smysl a brzo vyvolá velké problémy. Jak už jsem předeslal, každá zodpovědná opoziční politická strana, když něco kritizuje, musí mít i jasnou pozitivní, konstruktivní alternativu. U důchodového systému a jeho potenciálních úprav, ať už jim budeme říkat důchodová reforma, nebo ne, to platí dvojnásob. Zcela klíčovým krokem k posílení našeho důchodového systému a zlepšení bilance důchodového účtu by byla reforma systému exekucí. To se stává velmi často, že lidé přijdou žádat o zaměstnání, zaměstnavatel se zeptá, jestli má zaměstnanec exekuci, a pokud má, tak řekne, že o něho nemá zájem. To je samozřejmě velmi špatně. Jakmile toto se stane, tak samozřejmě ti zaměstnanci odcházejí jinam a hledají nového zaměstnavatele, aby zas třeba dva tři měsíce mohli pobírat celou mzdu nebo celý plat. Tuto agendu by napříště mohly vykonávat například finanční nebo exekutorské úřady. Roční přínos těchto opatření by jen na pojistných odvodech, a to není něco, co jsme si vymysleli my, ale dle sociologa Daniela Prokopa ze společnosti PAQ Research mohl činit až 12 miliard korun ročně. A lze to udělat relativně velmi rychle. Co se týče opravdové a velké důchodové reformy, za její základ považujeme silnou prorodinnou politiku a podporu porodnosti v pracujících rodinách. Pokud toto vezmeme vážně, nebude vůbec nutné jakkoliv zvyšovat věk pro odchod do důchodu nad současných 65 let, což je pro SPD nepřekročitelná věc, a odchod do důchodu vyšší než 65 let zásadně odmítáme. O obou těchto záležitostech ještě budu dnes hovořit. A sem jednoznačně spadá parametr počtu plátců důchodového pojištění, který musíme různými způsoby zvyšovat. Pouze se, lidově řečeno, hojí na důchodcích a bere jim peníze, na které mají zatím zákonný, ale hlavně přece morální nárok. Pokud se například inflace vrátí do jednociferných meziročních hodnot, kde byla donedávna po desítky let, nebude vůbec třeba využívat systému mimořádných valorizací v řádu desítek miliard korun ročně a vývoj důchodového účtu bude mnohem udržitelnější.
Zahrádkáři, ti jsou šťastní, že jsem tady prosadil ten zahrádkářský zákon. Takže je potřeba i tady se jich zeptat. S nimi nikdo nemluví. Byl tam nějaký politický náměstek z Ministerstva zemědělství a paní Kovářová také. Takže my jsme měli jiný přístup. A bohužel jsme v tom nemohli pokračovat. A měli jsme samozřejmě vždycky na paměti naše důchodce, matky samoživitelky a zdravotně postižené občany. Tak pokud berou zase důchodcům peníze, pokud nechtějí dávat příspěvek na péči, tak to je skutečně katastrofa. Takže naším cílem vždy bylo, je a bude ukázat úctu ke stáří a podporovat ty, kteří byli v minulosti opomíjeni tradičními stranami. Za našich vlád jsme proto důchody zvyšovali, aby naši senioři měli důstojný život, a to byla naše priorita. A mimochodem, tahle vláda nemá žádné číslo v tom programu. My jsme tam měli plat učitelů, měli jsme tam čísla. Oni nemají žádné číslo. Vždycky tam mají - pokud to finanční situace dovolí. Takže nám záleží na tom, aby naši senioři měli důstojný život. Hospodářská škoda. To je jako neskutečné. Jak můžou vůbec mluvit o lidech, kteří vybudovali tuto zemi, naši zemi, jak takhle můžou vůbec o nich mluvit a se k nim chovat a tak dále? My jsme splnili naše sliby vůči důchodcům za naší vlády, a protože tahle vláda - vlastně ten hlavní nepřítel je naše vláda, tak všechno, co my jsme dělali, tak oni se snaží to likvidovat. Takže ani vlastně nevíme, co se navrhuje. Právě to, co lidi potřebují. Takže ve vládě jsme se snažili napravit letité křivdy. A zavedli jsme to výchovné. A teď vy to všechno chcete těm důchodcům vzít. A když jsme končili, tak byl téměř ten výsledek vyrovnaný. Potom tady se stále opakuje ten plyn. Ano, ví to Český statistický úřad. A tady v podstatě je takový článek, otázka, odkud čeští dodavatelé nakupují plyn pro své zákazníky. Fyzicky se jedná o ruský plyn, avšak přímo od Gazpromu jej prakticky nikdo nenakupuje. A tyto dvě firmy jsou bývalými majiteli Innogy. Pražská plynárenská nakupuje převážně u velkých energických dodavatelů. Takže ČEZ tam měl taky plyn na kontrakt. S ohledem na princip fungování trhu se zemním plynem u nás nelze odlišit, kde byl námi odebraný zemní plyn vytěžen. Různé spekulace, jak by mohl na konci roku dopadnout. Snad to laskavý divák tady pochopí, protože využití těchto čísel a propočtů by mělo umožnit lépe pochopit, jak se asi tento rozpočet tvořil. Z čeho je možné vyjít? Vycházíme z toho, že rozpočet je v průběhu roku v podstatě rovnoměrně naplňován, tedy jak příjmy, tak jeho výdaje v průběhu roku se v podstatě rovnoměrně čerpají. Daňové inkaso běží kontinuálně. DPH přichází tak, jak probíhá spotřeba... Právě posouzení alikvotního čerpání rozpočtu může proto odhalit, nakolik je rozpočet sestaven věrohodně. Co ukazují čísla o vývoji rozpočtu za letošních pět měsíců? Deficit rozpočtu zapracovaný na návrh rozpočtu na letošní rok je 295 miliard, znovu přepočteno do alikvóty, předpokládá se, že měsíční deficit bude kolem 24 miliard. Je také snad jasné, že pokud se nestane nic mimořádného - a teď pan ministr přichází, že chce šetřit 20 miliard tento rok, to je nová informace, asi nevím, ze kdy, ze včera - pak výsledek na konci roku se bude zásadně lišit od toho, co tato vláda slíbila a nechala si v Parlamentu schválit. Zásadním problémem je však něco jiného. Vývoj příjmů rozpočtu se dá velmi jednoduše odhadnout od vývoje hrubého domácího produktu.
Já bych byl rád, aby tady nebyly používané výroky, které nejsou pravdivé. Můžeme si tady vyčítat ledacos. Ale jestliže se tady začne veřejně lhát, a opakovaně lhát, a padají tady slova o tom, že tato vládní koalice bere důchodcům, že si jich neváží a podobně, tak to jsou opravdu věci, které jsou těžce za hranou. Průměrná výše důchodů v České republice je po červnové mimořádné valorizaci na hodnotě 20 200 korun. Takže prosím pěkně, říkat tady, že vláda Andreje Babiše přidávala a za vlády této současné se důchodcům nepřidalo, je opět lež, nepravda a je to těžce zavádějící. Ale zároveň každý zodpovědný nejenom politik, ale i rodič, táta od dětí, máma od dětí také má na paměti to, že je důležité nejenom myslet na současnost, ale také myslet na budoucnost. Děláme úpravy, které jsou pozitivní, které jsou prorodinné, které jsou prosociální. A také oceňuji, že někteří kolegové a kolegyně z opozice opakovaně třeba v posledních týdnech je dokázali také kvitovat jako dobré a pozitivní. Například rodinný vyměřovací základ, který oceňuje zásluhu výchovy, investice do vzdělání, kterou investují rodiče do svých dětí, tím, že tato doba už nebude dobou almužny a potrestání těchto rodičů jednou v důchodu, ale bude oceněna hodnotou průměrné mzdy v tom roce, že to je opatření jednoznačně dobré a pozitivní. To je obrovský posun. Dosavadní důchodový systém tyto lidi spíše trestal. Je tam opatření, které zavádí vyšší hodnotu minimálního garantovaného důchodu, to znamená, že lidé budou vědět, že pokud odpracují alespoň 35 let v době pojištění, tak jejich garantovaná minimální část bude 20 % průměrného výdělku. To jsou jednoznačně pozitivní opatření. Ale kdybychom zůstali jenom u těchto opatření, tak by to znamenalo jen další výdaje ze systému, z důchodového systému, který už v letošním roce bude mít deficit větší než 80 miliard korun. O 80 miliard korun v letošním roce více vyplatíme na důchody, než se vybere. A kdybychom to nechali tak, tak v roce 2050 v tomto systému bude každý rok chybět více jak 350 miliard korun. Jsme v situaci, kdy se tady 25 let téma důchodové reformy odkládalo. Většinová veřejnost v České republice je přesvědčena i podle mnoha průzkumů, že důchodovou reformu není možné odkládat a že je potřeba ji udělat. Proto děláme i některá opatření, která nejsou na první pohled možná pro někoho populární. Ale pokud má člověk rád své děti a svá vnoučata, tak si myslím, že rozumný člověk, člověk, který si v životě mnoho odřekl proto, aby se jeho děti a vnoučata mohly mít přiměřeně dobře, tak si myslím, že pochopí, že některá opatření je nutno udělat. Tedy parametry, které tady byly dlouhé roky do roku 2018 a které přinášely stabilitu a adekvátní růst pro zajištění dobré životní úrovně našich důchodců. To bude platit vždy.
No zkrátka všem. Za prvé, jedině spolu porazíme Andreje Babiše. Tak to se vám povedlo, gratuluji. Doufám, že spolu budete kandidovat i do Evropského parlamentu. Postavíme kompetentní vládu. - Tak to se nepodařilo. Dokážeme hájit zájmy České republiky v Evropě. My vám daně nezvýšíme, zabráníme bankrotu státu. Jsme jedinou pravicovou volbou. Takže mě mrzí, že Piráti, kteří mají pár poslanců, čtyři poslance, vlastně to celé řídí. Zajistíme dostupné bydlení. Rodina je základ státu. A tak dále. Takže to vám samozřejmě novináři neřeknou nebo oni se k tomu nevracejí. Žádnou jste neměli. Žádný covid jste neměli. Měli jste omikron, zátěž nebyla žádná. Takže ty lži, že zatočíte - energie, inflace a tak dále, to je fakt neuvěřitelné, jak to vůbec můžete v tom mediálním prostoru stále takhle propagovat. Studenti. Já nechápu, proč - ještě jak jste je dehonestovali. Spousta z vás má strach, že levice daně zvýší. Jo, ale vy už nejste pravice, vy jste levice, pane premiére. Rozumím tomu, když se nám konečně podařilo daně snížit a nechat lidem více peněz v jejich peněženkách. Socialisté ovšem vyhlásí útok na peněženky. Tak to být nemá. Stát by měl dát lidem prostor, aby mohli uspět, a nemá trestat aktivitu a pracovitost. Ano, bude nedostupnější. Vy jste historicky s tím bydlením nic neudělali, de facto. No tady mám zase - Stanjura. - Vy o tom mluvíte. A on na něj nemá. Samé fajn věci. Základem reformy bude zaručený důchod navázaný na průměrnou mzdu. Jo, podepisuju. Ale za vlády Babiše průměrnou mzdu, ne za vaší vlády. Jo, dejte zaručený důchod a navyšujte mzdy a je to vyřešeno, celá reforma, která neexistuje.
Stát a vláda musí rovněž provozovat aktivní politiku zaměstnanosti, tedy vytvářet podmínky a prostředí pro to, aby co nejvíce občanů chtělo a mohlo pracovat ve standardním zaměstnaneckém poměru, a nikoliv mimo něj, či přímo načerno. Ale upřímně řečeno, kolikrát se jim ani nelze divit. Hovořil jsem už o statisících občanů v exekucích, kteří za žebráckou mzdu, zvláště když mají rodiny a děti, pracovat nemohou. Ale můžeme sem zahrnout i masivní administrativní a byrokratické bariéry, nároky a náklady sužující menší zaměstnavatele a živnostníky, což jim často znemožňuje zaměstnávat lidi standardním způsobem na plný zaměstnanecký pracovní poměr. Vyděláme na tom všichni. Ale z dlouhodobého hlediska je alfou a omegou ona prorodinná politika. Co to vlastně znamená, co to obnáší? Výraznější daňová zvýhodnění na děti, zejména na třetí a další dítě v rodině, vyšší slevu na manžela či manželku pečující o malé děti, kterou teď vláda navrhuje významně omezit, což je vyloženě protirodinné opatření, protirodinná záležitost, takže se nemůže jednat o žádnou důchodovou reformu, ale změnu důchodových parametrů.